Tak to je.
Pokud ti lidé můžou pracovat, tak nechť pracují, s tím asi není problém.
Pan poslanec Jan Lipavský je na řadě s faktickou poznámkou. Pan poslanec Jiří Bláha od 11.30 do 14 z rodinných důvodů, paní poslankyně Věra Kovářová od 11.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a z rodinných důvodů od 11.15 do konce jednání pan poslanec Jan Farský. Pan poslanec Jan Čižinský, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.
Musím říct, že skutečně jsem tím velmi otřesen. Takového člověka bychom si měli vážit, protože šetří státu dramatické prostředky, které by jinak člen rodiny s postižením stál, kdyby se o něj ten člen rodiny nestaral. Lidé, kteří se starají o členy rodiny s postižením, o děti s postižením, si zaslouží hlubokou, hlubokou úctu.
Paní poslankyně Olga Richterová, připraví se pan poslanec Bojko.
Vážené kolegyně, kolegové, jenom velice stručně chci doplnit k paní poslankyni Fialové. Tohle jsem chtěla zdůraznit, a že na to musí být zase systémově navázáno, aby tyhle obce měly jistotu, že mohou dlouhodobě plánovat výstavbu, výkupy, opravy bytů, ale taky právě tu sociální práci v bydlení s podporou - že se jim to vyplatí, že na to nebudou zbytečně doplácet, ale že protože ušetří ve finále celku. Ale bohužel to není podstata toho návrhu zákona.
Děkuji, pan poslanec Marián Bojko, v této chvíli poslední faktická poznámka. Pak bude na řadě v obecné rozpravě pan poslanec Beitl. Prosím, máte slovo.
Nejhorší na tom je to, že jim v tomhle napovídá a pomáhá hlavně organizace Romea, která pro tyhle lidi přímo zřídila pobočku. Oni na to mají tým lidí, kteří s nimi chodí, všechno jim vypíšou, všechno jim poradí, co mají napsat. Prostě je to tak, děje se to, nezavírejte před tím oči! Děje se to normálně. A to jsou ty obrovské peníze, které vlastně utíkají.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Já bych se chtěla vyjádřit, protože bydlím v Ústí nad Labem a celý život bydlím v Ústeckém kraji, a my máme opravdu nejvíce sociálně vyloučených lokalit z celé České republiky. To už horší být nemůže. Každá věc, která pomůže alespoň trošku k tomu, aby děti chodily do škol, aby děti řádně chodily do škol, aby rodiče pracovali, je prostě dobrá. A já vám říkám ze své vlastní zkušenosti ne jako politik, ale jako člověk, že už to prostě horší být nemůže. Oni nemají motivaci. Tak dalších X generací bude doma na sociálních dávkách a my to všichni budeme platit ze svých daní. Taková je realita! My v tom žijeme. A pokud ne, tak jste pokrytec, protože to prostě je pravda, a ta situace se musí řešit. Pojďme udělat kroky k tomu, aby se tomu zamezilo, a začněme to řešit. A ne pořád o tom tady mluvit a něčeho se bát!
Nyní kolega Ferjenčík, poté kolega Dolínek a Navrkal. Řádně přihlášeným opakuji, že jejich přihlášky eviduji a vím o nich.
Pane předsedající, já jsem chtěl zareagovat na kolegyni Fialovou. Vím, že se snažíte hledat to řešení, které je podle vašeho pohledu nejlepší. Pokud se to potvrdí, tak já budu jenom rád.
To je něco až neuvěřitelného. Samozřejmě stát má již jiné nástroje, které lze používat.
Takže já tomu skutečně nerozumím, a to je asi všechno.
V tuto chvíli poslední faktická poznámka Jana Čižinského a kolega Bartošek se jistě dostane na řadu.
Kolegyně a kolegové, dovolte mi prosím ještě jednou srovnat tu situaci s těmi exekucemi.
Chybí důslednější podpora třeba dodělání učňovského listu na úřadě práce v dospělosti, to je dneska složité podle všeho, co vím. Ale nechci to zdržovat, chci jenom říct, tohle jsou dlouhodobé úkoly. A já to chápu, já tu frustraci naprosto chápu.
Prosím, pokračujte.
To je přesně to. Tam vůbec nemusela být ta věta: "nebo osobou s ním společně posuzovanou". To je prostě nefér. Jenom chci upozornit, že tohleto tady bude patrně odhlasováno. Zdůrazňuji, ustanovení o nepostižitelnosti dávky exekucí v tomto případě neplatí. To je ve stejném odstavci. To je základní právní výhrada, kterou k tomu má řada lidí. Přitom půjde o exekuci ve prospěch obcí, které vydaly obecně závaznou vyhlášku. Přednostní pohledávky jsou z výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené ublížením na zdraví nebo úmyslnými trestnými činy. Jsou to taky pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Chci jenom ukázat, že přednostní pohledávky budou přeskočeny tím, co si prostě obce definují v rámci svých obecně závazných vyhlášek a přestupků. To je přitom také si myslím v rozporu s tím, jak by měla být legislativa navrhovaná. Nemyslím, že je tak snadné rozhodnout, kdy rodiče vědí a neposílají dítě do školy, a kdy právě třeba v té složité pubertě vědět nemusí, anebo to jedno dítě nemusí zvládat. Zdůrazňuji, dopadne to na zbytek domácnosti. A ještě jednou zdůrazním, že opakování přestupků a zpřísnění sankcí při opakovaných přestupcích už také řešeno je v těch přestupkových zákonech. Dostane to ORP, obec s rozšířenou působností, a to bezodkladně. Shrnuji - přestupek spáchá jen jeden z rodiny, ale postiženi za to budou všichni. Bohužel, prostě jak napsal pan ombudsman, veřejný ochránce práv, nelze předpokládat, že lidi nebudou uspokojovat své základní životní potřeby.
Děkuji a jako poslední zde mám přihlášku pana poslance Bauera - pan poslanec Bauer ji ruší. V tom případě se ptám, jestli se ještě někdo do rozpravy nehlásí?
Tady jenom opakuji, že to jsou vážné přestupky, není to žádné parkování, a musejí být opakované. A platí to, co tady dneska mnohokrát zaznělo, je to drobná novela, ale je to silný vzkaz lidem, kteří si neváží solidarity většinové společnosti. Vím, že se třeba paní kolegyně Richterová ptala na některé věci. Je to prostě střet dvou světů, vy na to máte trochu jiný názor.
Děkuji.
Teď mi to připomíná tu atmosféru, ta atmosféra je tedy podobná.
Leží proti sobě dva póly. Co řekneme lidem, kteří si koupili nemovitost a následně tam vznikla vyloučená zóna? A jejich nemovitost ne že se propadla na ceně, ale stala se prakticky neprodejnou. Kdybychom se zde bavili o půlroční vládě sociální demokracie na MPSV, tak si řekneme, máme před sebou ještě tři a půl roku, dá se to spravit. Podle lidovecké politiky smysluplná, sociální politika funguje systémem sociální trampolíny. Můžeme se sociálně propadnout, můžeme upadnout do dluhů nebo do jiných těžkých sociálních situací. A zde skutečně, jestliže člověk sám nestačí na svojí životní situaci, by měl nastoupit stát, se smysluplnými, účinnými nástroji sociální politiky a lidi vracet zpátky do života, zastabilizovat je a pomoci jim, aby se vrátili do života, chodili do práce, vychovávali své děti a platili si závazky a dluhy vůči společnosti, které mají. Snižuje se nám počet vyloučených míst, nebo ne? Jestli ne, v tom případě přece stojí za to přehodnotit to, jakým způsobem sociální politiku stát dělá, a tyto nástroje změnit. Už v minulém volebním období lidovci přišli s tím, že jedno z klíčových řešení je, aby stát zcela výrazným způsobem posílil výstavby obecních bytů a družstevního bydlení, ale především obecních bytů tak, aby se výrazným způsobem snížila cena nájmů, a tímto způsobem měly obce a města k dispozici nástroj na řešení své sociální oblasti. Týká se to řady matek samoživitelek, i řada jiných lidí, kteří chtějí fungovat, ale bohužel, je to pro ně velmi složité a dost často si s tím neví rady. To, co já vyčítám této vládě, je to, že jste měli nástroje a mohli jste zavést dostatek nástrojů k tomu, aby se začaly ve velkém stavět obecní byty za výrazně nižší nájem, než je komerční. A o čem to je? Pravda je, že na Ministerstvu pro místní rozvoj se snažili nastavit pravidla, ale o čem to je? Pravidla jsou složitá, starostové mají problémy s tím, aby žádali. Starostové by stavěli, ale pro řadu z nich je to velmi komplikované. Jednoduchý recept z praxe v rámci jižních Čech, jihočeské koalice. A tady je třeba říct, že tam sedí i ODS, a to řešení jsme našli společně. Samozřejmě je to vázáno na to, aby ty obce potom v horizontu pěti let postavily a zkolaudovaly. Jednoduché, konkrétní kroky, které musíme dělat, abychom tuto situaci řešili. Řada lidí, předtím jsme se bavili o resocializaci, řada těch rodin - není co resocializovat, tam nejsou ani pracovní návyky. Tu situaci nevyřeší ani trest a nevyřeší to ani byty zadarmo.
Prosím, přihlaste se svými kartami. Ještě počkám na kolegy, kteří přicházejí do sálu. Ptám se, kdo je pro? Nyní tedy budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích a prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s návrhem procedury.
Návrh na zamítnutí návrhu zákona jsme již hlasovali. Pověřuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení návrhu zákona přednesla stanovisko výboru.
Děkuji. Takže pokud není nějakých výhrad nebo jiných návrhů, já o něm nechám hlasovat.
Garanční výbor doporučuje.
Děkuji. Děkuji. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Stanovisko: doporučující.
Děkuji. I tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.
Doporučující stanovisko výboru.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Při vší hluboké úctě nemohu souhlasit s tím, že represe, která nebolí, má smysl. Pokud nikoho nevyhodím od atestace, což je velká represe, která velmi bolí, nemá smysl, abych zkoušel atestace. Souhlasím s tím, že neexistuje žádné dobré řešení.
Já jsem původně vystupovat chtěl, a to mnohem dříve. Dokonce mi spíš připomíná měkkou peřinu než trampolínu. Navíc opravdu se nejedná o žádná drakonická opatření, nesekáme ruce, nohy. Jedná se o nějakou pokutu, která bude exekvována, a opravdu jednoduché řešení: Nedělejte to, nebudete trestáni. Když už tyto lidi nedonutíme pracovat tímto způsobem, ale těm ostatním umožníme klidnější život. Myslím si, že nemůžeme nadřazovat nějaký domnělý nárok nebo domnělou potřebu nad alespoň elementární spravedlností, a myslím si, že tato novela je právě o tom, abychom aspoň ten slušnější život pro ty slušnější lidi zajistili.
Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Nemohu slíbit, že budu krátký, nicméně vítám tuto příležitost se s vámi pobavit o tématu, kterého se bojíte jako čert kříže a ke kterému v absolutní většině případů máte velké obavy vystupovat. Tady nám vznikl falešný pojem obchod s chudobou. Muselo se přijít na to, kdo za to může, a nesměli to být ti vyloučení spoluobčané, protože na ty vyloučené spoluobčany se už tehdy nesmělo ukazovat.
Vážené kolegyně a kolegové, ještě jednou dobrý den. Sám tvrdím, že naše společnost není zdravá a je potřeba ji léčit.
Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na úvod bych asi rád opravil kolegu Foldynu, prostřednictvím pana předsedajícího. Starostkou České Lípy je paní Jana Volfová. Zdravíme paní starostku ze Sněmovny. Omlouváme se jí tady v tomto případě už oba. Předkladatelé zákona, kterými jsou členové ODS, rozhodně nemohou za to, jakým způsobem se tady někdy ubírá debata. Ale tady zaznělo minimálně jednou, že předkládáme jakýsi rasistický návrh zákona. Já bych rád vyzval kolegy naprosto seriózně a vážně, aby s takovými slovy opravdu šetřili, pokud nejsou schopni něco takového doložit. Další klišé, které tady zaznívá, že tahle novelizace zákona není řešením situace ve vyloučených lokalitách. Máme nízkoprahy, máme služby - sociální asistent, pracujeme s veřejně prospěšnými pracemi, měli jsme jedno z největších procent zaměstnaných lidí v rámci České republiky ku počtu obyvatel. Máme asistenty městské policie, kteří se snaží v těch komunitách působit, takže víme, co to je. Neříkejte nám to tady prosím, opravdu, chovejme se k sobě seriózně. A ta, vážení kolegové, ta v tom systému prostě chybí, ta tam není, účinná represe. Můžete tady vykládat teorie a zkušenosti ze zahraničí, ale prostě tam chybí. A my touto novelizací chceme do systému dosadit jeden kamínek. Neříkáme, že to je samospasitelné, neříkáme, že to je jednoduché, jenom říkáme, že to tam chybí a je to potřeba. A ujišťuji vás, že to není názor jenom můj, ale je to názor minimálně většiny starostů Libereckého kraje. Děkuji za pozornost.
Děkuji.
Děkuji, jenom krátká poznámka ke kolegovi Holíkovi, vaším prostřednictvím. Já bych naopak viděl, že společnost je zdravá a dobro je silnější. Podívejte se, jak se česká společnost zachovala v případě tornáda. A zkusme vidět to dobré. Opakovaně jsme prokázali, že chceme, aby společnost fungovala, že chceme, aby si lidé pomáhali, aby stáli při sobě. To znamená, za sebe říkám ano, řešme problémy, ale většinově tato společnost chce, aby se v České republice žilo dobře, abychom jako stát fungovali.
Děkuju za slovo, pane předsedající. Já jsem doufal vždycky, že chceme zabránit těm dalším přestupkům, chceme přispět k tomu, aby se to nedělo. Ještě bych pochopil, že chce někdo někoho potrestat za to, co špatného udělal, byť já si myslím, že soustředit bychom se měli především na tu nápravu, ale přece nechceme, aby kvůli zákonům, které přijímáme v této Sněmovně, někdo trpěl." Ale ten problém samotný prostě neřešíme. Já si myslím, že daleko víc energie bychom měli soustředit na to řešení toho problému a daleko méně na to, abychom se někomu mstili, protože to skutečně tu situaci vyřešit nemůže. A ještě poznámka k panu Holíkovi, který říkal, že tady nemá... proč mluvíme o tom, že hrozí v těch lokalitách zvýšení kriminality. To není názor jen můj, ale to je i názor například pana ombudsmana Křečka. Já na to jenom upozorňuji a považuji to za problém toho zákona. Je to důvod, proč já bych si strašně přál, aby ta debata byla co nejvíce věcná, abychom skutečně řešili to, jestli ten zákon zlepší životní podmínky lidí ve vyloučených lokalitách, nebo ne.
Pan poslanec Petr Beitl bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Já jsem mluvil, že potřebujeme účinnou represi, a represe není prevence. Represe prostě musí bolet. Kdyby nebolela, tak není účinná. A skutečně to nezlepší život lidem v té lokalitě, kteří tam páchají ty přestupky - s tím souhlasím! Ale zlepší to život všech slušných lidí v té lokalitě! A za to tady budu hlasovat a kvůli tomu tady jsem!
Děkuji. Pan poslanec Stanislav Juránek v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Krejza. Prosím, máte slovo.
Byl jsem tam starostou v městské části, do které zasahuje něco, čemu se říká brněnský Bronx.
Máme před sebou další zákony, jak vy říkáte, pro těch 90 % lidí. Pojďme, vašimi slovy, tento zákon rozhodnout hlasováním a pojďme dál schvalovat zákony, jak vy říkáte, pro těch 90 % slušných lidí.
Pan poslanec Marian Bojko, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Faktické poznámky pokračují. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. A byl jsem jenom přes ulici, my jsme tomu říkali Bronx, hlavní cesta byla Stínadla. A to jste v noci viděli, jak ze Stínadel šly roje lidí. To jsou ty dávky, to jsou ty obrovské peníze, které utíkají v tom systému. A za tohle můžeme vděčit socanským vládám, protože tak se to nastavilo v té době. Tohle je třeba změnit. Já jsem měl asistentku z Iráku, mám švagrovou cikánku, protože ona nenávidí slovo Rom.
Děkuji. Nyní je prostor opět pro dezinfekci. Děkuji. Máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže já tady naprosto souhlasím, že tohle je problém, který je potřeba řešit.